I zde se táži pana zpravodaje a pana vicepremiéra, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena na 48 hodin. Otevírám další bod a tím je Prosím, aby tento návrh uvedl navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Jaroslav Faltýnek.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych to krátce okomentoval. Jedná se o návrh zákona o vynětí ze zemědělského půdního fondu.
Já vám děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Neeviduji do ní žádnou přihlášku. Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Je to pan předseda Kalousek. Ano, děkuji. Takže hlásí se pan zpravodaj Faltýnek.
Prosím?
Končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Eviduji opět žádost o odhlášení.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 20. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Co se týká omluv, tak ty jsou samozřejmě také shodné s omluvami z 19. schůze, navíc se ještě omlouvá pan poslanec Běhounek. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze a já navrhuji, aby to byli paní poslankyně Černochová a pan poslanec Čihák. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 20. schůze zvolili paní poslankyni Černochovou a pana poslance Čiháka. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 20. schůze.
Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já chápu, že nic nezměním na toku dějin ani na tom, že bude mimořádná schůze, kde budeme projednávat ty body, které jsou na pořadu, nicméně myslím, že důvod svolání té mimořádné schůze by neměl pro veřejnost i pro historii zůstat utajen. Já jsem se jako jeden z předsedů klubů této Sněmovny usilovně snažil dopátrat, proč dochází k této naprosto mimořádné situaci. Proč řádná schůze, kde tyto body měly být projednány, je přerušena, je svolána mimořádná schůze, kam jsou tyto body zařazeny, a až skončí ta mimořádná schůze, tak zase bude pokračovat ta řádná. Já bych si opravdu přál, aby to bylo jinak. Ale nedozvěděl jsem se jinou odpověď, než že nebylo možné postupovat jinak, protože minulý týden předkladatel té drtivé většiny návrhů, ministr financí a předseda hnutí ANO 2011, má dovolenou, tudíž na nás neměl čas. Já si troufnu říct, že to je za 25 let moderního českého parlamentarismu další precedens a další neuvěřitelná událost v naší parlamentní kultuře. Zdravotní, osobní, rodinný. Pak ho řeší tím, že se vypáruje nebo požádá kolegu, ať ho zastoupí. Prostě já jsem na vás neměl čas. Já jsem měl předložit asi 9 návrhů zákonů, které pokládá vláda České republiky za důležité, měl jsem je předložit vám jako suverénu České republiky, jako Poslanecké sněmovně, ale já jsem opravdu neměl čas, já jsem se musel jet na riviéru poradit se svými kamarády z Petrohradu. Víte, my už se dneska nescházíme v Petrohradu, to je zastara, my už se dneska scházíme na Riviéře. Je to neuvěřitelná arogance oligarchické moci.
Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl dva dny v Berlíně, kde jsem podepisoval za Českou republiku na Globálním fóru pro transparentnost dohodu o výměně informací bankovních institucí. Bylo tam 90 ministrů financí a na žádné riviéře jsem nebyl. Takže nevím, kde na to chodíte.
Pan předseda Faltýnek.
Dámy a pánové, já bych chtěl jenom věcně reagovat stručně na vystoupení pana předsedy Kalouska. A šlo tehdy o tři dny, připomínám.
Ano, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedy. Ale o této schůzi bylo rozhodnuto ještě dříve. O této schůzi bylo rozhodnuto ještě dříve, než se hlasovalo o zkrácení. Já s tím nic neudělám. Já vím, že to tak proběhne. Ale to nebylo kvůli našemu hlasování. To bylo kvůli tomu, že váš předseda tady minulý týden nechtěl být. Takže tam v žádném případě není nula. Kromě toho, že nemluvíte pravdu a teď účelově matete, tam prostě není nula, tam najdeme pět miliard... Tam najdeme pět miliard. Vedle toho budeme mít vládní usnesení, že těch pět miliard je zavázáno, což vládě nijak nezakazuje stejným usnesením třeba ještě dnes večer jakoukoliv částku z těchto pěti miliard rozvázat. Jakýkoliv auditor vás z této nepravdy usvědčí. Ale to se hádáme naprosto zbytečně. Pak se opravil, a mně jde o jednu jedinou věc.
Děkuji. Já si myslím, že se musíme vrátit k podstatě té debaty, která se tady vede. Ta podstata debaty je o tom, jestli vláda utratila, nebo neutratila těch pět miliard korun, které se převedly do vládní rozpočtové rezervy v době, kdy jsme schvalovali zákon o státním rozpočtu. To je přece podstata této věci. To je faktická realita a vláda nepočítá s tím, že by ty finanční prostředky utratila. Čili když se vrátím k tomu, co je podstata této debaty, co zde bylo kritizováno, bylo zde kritizováno, že vláda údajně utratila pět miliard korun. Znovu musím potvrdit, že je vláda neutratila a že je nemíní utratit. Čili z pohledu vlády je ve vládní rozpočtové rezervě nula, protože se nechystá tyto finanční prostředky rozvázat, když už je svým usnesením jednou zavázala. Čili v té diskusi o tom, jestli vláda utratila, nebo neutratila pět miliard korun, je myslím naprosto zřejmé, že ta kritika nebyla oprávněná. Vláda pět miliard korun neutratila, jsou zavázány usnesením vlády a vláda je nepoužije v rámci možností, které by měla, to znamená, utratit ty peníze v rámci vládní rozpočtové rezervy.
S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Moje kritika vyplývala ryze z toho, že pan ministr financí řekl, že je tam nula. Z pohledu vlády tam může být cokoliv, pro mě je důležitá účetní informace. Podle účetní informace je tam pět miliard. Ve vládní rozpočtové rezervě je pět miliard. Pak se vracím zpět k té připomínce, kvůli které jsem tu otázku položil. Očekával jsem odpověď pět miliard, dostal jsem odpověď nula. Teď, když jsem konečně dostal odpověď pět miliard, tak říkám: Přátelé, máte tam pět miliard korun, které jste si zavázali svým usnesením, a během pěti minut z těch pěti miliard můžete rozvázat jednu miliardu na platy, aniž byste tím zatěžovali Poslaneckou sněmovnu a novelizovali státní rozpočet. Proč děláte mnohem komplikovanější mechanismus novely zákona, když to můžete udělat jedním vládním usnesením? Tak zní ta otázka.
Nyní zodpovědně čekající pan předseda Stanjura.
Není to první vláda, není to první Sněmovna, kdy říkáme "šetříme, protože jsme víc vybrali". To je podle mě zmatení pojmů. Šetřit můžeme na výdajové straně. To ale není úspora. To mateme sami sebe a mateme veřejnost. Ale to, že máme nižší deficit, ještě neznamená, že jsme lépe hospodařili. Může to znamenat, a nemusí. K tomu samotnému návrhu zákona. V tom návrhu bylo, že Státní fond dopravní infrastruktury potřebuje dvě miliardy. Já myslím, že všichni, kteří aspoň trošku sledují dopravu, už věděli, že ta potřeba není. Ale kdybychom to řekli 3. září, tak jsme zkritizováni za to, že bráníme rozvoji dopravní infrastruktury a teď nevím, co všechno. Takže ten pozměňující návrh, který přednesl pan poslanec Kubíček, má logiku. Jenom říkám, že toho 3. září není tak dávno, aby to vláda nevěděla už 3. září. Není to 3. března nebo 3. května, kdy se velmi těžko odhaduje, jaké bude reálné plnění jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Ale my jsme ten rozpočet považovali a považujeme za chybný. To není žádné šetření, to platí daňoví poplatníci.
Nyní se řádně hlásí do rozpravy pan předseda Kalousek.
Tak ještě jednou ten dotaz, který jsem chtěl položit, a nemohl jsem na základě toho, že jsem dostával různé informace. Je to ten nejkomplikovanější, časově nejnáročnější i pro nás způsob, jak naplnit ten věcný cíl, že vláda chce přidat na platy miliardu. Přičemž je tady někde položka pěti miliard, kde vláda během pětiminutového vládního usnesení, aniž by potřebovala novelizovat návrh státního rozpočtu, tu miliardu může přesunout na příslušné platy. Jeden papír, který předloží ministr financí do vlády, a jedno hlasování vlády.
Je tam přechodné ustanovení. Čili není pravda, že toto nebylo zajištěno. Je tam snaha, aby nebyl žádný otřes, aby to pokračovalo. Chtěl bych také říci, že to, že takovýto úřad v Evropě řídí pouze jediný člověk, je bez precedentu. Jsou pouze některé instituce, kde to řídí předseda spolu s místopředsedy. Čili rozhodně v žádném případě nebyla snaha narušit činnost Energetického regulačního úřadu tím, že by tam proběhla změna ke dni platnosti zákona. Pokud by to tak bylo, tak by bylo naprosto stejným způsobem nutno kritizovat stávající fungování Českého telekomunikačního úřadu, protože jak už jsem řekl, je to přesně stejný model. Druhá záležitost, zdražení. To je to, co zajistí, že nikdo nebude platit více na obnovitelné zdroje. To je cíl, ke kterému se naprosto hlásíme, a je skutečně třeba dosáhnout toho, aby spotřeba energie byla nižší. Druhá věc je, že je rozdíl mezi spotřebou primární energie a elektrické energie. To, že předpokládáme pokles spotřeby primární energie, neznamená nutně pokles spotřeby elektřiny. To, že máme problém s fotovoltaikou, jak říkal pan předseda Fiala, tak samozřejmě to je problém těch, kteří za to můžou. Ten poslední výhled je o něco lepší, protože naštěstí nesvítilo tolik sluníčko a nefoukal vítr, plus jsme udělali některá opatření na zlepšení transparentnosti některých subjektů, a ten poslední výhled, že by to mohlo být přes 40 miliard. Přesto je to obrovská suma, která nás musí samozřejmě nabádat k opatrnosti. Ať už je to břidlicový plyn a jeho dopady. Ať už je to ukrajinská krize. Anebo diskuse na světové úrovni. Předpokládám, že toho bude ještě hodně k diskutování. Že je to komplikované, je jasné, ale my jsme připraveni všechno diskutovat.
Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi. Nyní mám dvě faktické poznámky.
Jenom krátce. Najednou začala vypadávat naprosto zásadní rozhodnutí. Pak paragrafové znění, a prosím skutečně, pokud je tam nějaký problém s transpozicí evropského práva, tak to oddělte. A strašně varuju před tím, aby se tady opakovala situace z minula. Já prostě říkám, že b) je správně, a pro mě je nepřijatelné a pro nás je také nepřijatelné, aby byla jakýmkoli způsobem zpochybněna nezávislost nezávislého regulátora. Ale to je věc politické diskuse.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Prosím nyní pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Václava Votavu, o zprávu rozpočtového výboru.
Pěkné odpoledne dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 14. schůze konané dne 23. října ve věci sněmovního tisku a návrhu zákona, který právě projednáváme. Ty pozměňovací návrhy nebudu číst. Jsou uvedeny v usnesení, které jistě všichni máte k dispozici.
Dal jsem přednost krásné dámě, ale je tu pán s přednostním právem. Prosím pana předsedu Občanské demokratické strany.
Lidé očekávají od daňového systému především stabilitu, srozumitelnost, přehlednost, a my tady místo toho na základě vládního návrhu připravujeme už šestou změnu daňových zákonů v tomto volebním období. Co to znamená v praxi. Navíc se tímto způsobem podnikatelům zase zvyšují náklady, zase na ně něco ukládá stát. A samozřejmě pokud dojde k tomu dalšímu kroku, což je zavedení registračních pokladen, tak to bude znamenat náklady další. Já jsem na tiskové konferenci v této souvislosti připomenul slova bolševického revolucionáře Nikolaje Bucharina, který říkal, že socialismus, to je především evidence. Tak tady nám levicová vláda velmi dobře ukazuje, k čemu směřuje, protože toto je další evidence a evidence naprosto zbytečná. Přiznal to i pan ministr financí. Vláda oznamuje, že do dvou tří let chce zavést opět jenom dvě sazby. Není podle nás žádný důvod pro to, abychom je zatěžovali novou byrokracií a ztěžovali jim jejich podnikání. Dámy a pánové, já věřím, že naše pozměňovací návrhy pečlivě zvážíte a že se k nim mnozí z vás připojí, protože když to uděláme, tak snížíme byrokracii pro živnostníky, drobné podnikatele, firmy a samozřejmě také zpřehledníme a zjednodušíme daňový systém pro všechny občany České republiky.
Děkuji panu předsedovi Fialovi. Další s přednostním právem přihlášen předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem tu v minulém období předložil a prosadil některé v té době velmi kontroverzní věci týkající se zvýšení efektivity výběru daně z přidané hodnoty. Připomenu jenom ty nejdiskutovanější z nich. Otázka vzájemného ručení nebo otázka seznamu neplatičů. Nakonec se to podařilo prosadit. Je potřeba poděkovat, že i se souhlasem tehdejší opozice, a jakkoliv ta ustanovení nějakým způsobem zatížila, ne tak dramaticky jako to, co se navrhuje teď, ale přesto nějakým způsobem zatížila daňové plátce, tak bylo možné vysledovat z výběru DPH v poměru s růstem tržeb, že skutečně se zvýšila díky těmto opatřením efektivita výběru DPH.
Pouze vás upozorňuji, že rozprava k tomuto tisku byla ukončena. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji za slovo, pane předsedo. Možná to budete novelizovat, ale to původní znění, to, které jste teď schválili a které vstoupí v platnost, to nezmizí z toho právního řádu.
Děkuji za slovo. Tak chci říct, že ten 101. hlas byl od nás.
Pokud nejsou přihlášky s přednostním právem, tak končím tento bod.
Já bych chtěl požádat členy výboru pro sociální politiku, jestli by se nemohli teď v této přestávce sejít u klavíru.
To je vše.
Já vás tedy znovu odhlásím a zkontroluji, zda je přítomný dostatečný počet poslanců. Pardon, omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Bohužel nebylo dosaženo kvora, takže nemůžeme o těchto přerušení interpelací hlasovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, mám pocit, že tohle nemá cenu. Myslím, že každý z nás má mnohem důležitější věci na práci.
Možná ještě předtím, než jste byl zvolen, tak se přihlásil o slovo, pane místopředsedo. To je docela možné, že k tomu došlo. Ale já to nezpochybňuji. Možná ještě jedna poznámka. Já vím, že vás k tomu nutí jednací řád Poslanecké sněmovny, nicméně navrhoval bych takovou změnu. Možná by stálo za to, zejména ve čtvrtky, kdy je takový velký zájem o interpelace, číst seznam poslanců a poslankyň, kteří jsou přítomni. To je jenom taková drobná poznámka. Jednak bych chtěl poděkovat těm poslancům a poslankyním, kteří dneska přišli na schůzi Poslanecké sněmovny. Já vím, že se tady odehrávají permanentně diskuse o tom, že když jsou interpelace, tak je potřeba, aby tady byl předseda vlády. Počítám dokonce i s tím, že od 14.30 tady budu v Poslanecké sněmovně. Vyhradil jsem si svůj program a jsem samozřejmě připraven na to, abych odpovídal na interpelace poslanců a poslankyň na předsedu vlády. Myslím, že o tom nemusíme do budoucna polemizovat. A chci také jasně říci, že pokud nebudu mít povinnosti typu jednání Evropské rady, kde předseda vlády není zastupitelný, tak se těch jednání budu účastnit. Proč jsem se ale přihlásil, je ještě věc, která je trošku odlišná od toho, o čem jsme tady dneska mluvili. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych rád vás upozornil na to, že toto je poměrně závažný tisk, který by Poslanecká sněmovna měla podle mého názoru projednat. Nerozumím tomu, proč už tento tisk tři měsíce leží na půdě Poslanecké sněmovny, aniž by byl doprojednán v prvém čtení, aniž by se tím Poslanecká sněmovna zabývala. Má dva články. Já bych chtěl upozornit se vší vážností jako předseda vlády Poslaneckou sněmovnu na důsledky tohoto návrhu zákona a na smysl toho návrhu zákona, který vláda předložila. Jedná se tedy o platovou základnu ústavních činitelů včetně platů poslanců a senátorů.
Musím říct, že toto není možné. Pokud bychom přistoupili na jakékoli výjimky, tak by se nám zpoplatnění silniční sítě mohlo rozpadnout. Takže v této chvíli prohlašuji, že neuvažujeme o jakékoli výjimce vynětí ze zpoplatnění dálničních úseků. Trasování dálnice jsem odpověděl. Jednání, s kým bylo, jsem odpověděl.
Děkuji panu ministrovi dopravy. Pan poslanec Vácha.
Já bych chtěl panu ministrovi poděkovat za odpověď.